Takže děkuji za slovo. Takže pro nás je určitě sport priorita, sportování hlavně mládeže je pro nás priorita, je to důležité, je to o zdraví, je to o našich dětech, které chceme, aby sportovaly. My si myslíme, a jsme o tom přesvědčeni, že to je správný krok. Ani ve Sněmovně to nenašlo úplně pochopení. A je to důležité, že sportovci mají vlastní sportovní agenturu a že ty peníze se budou rozdělovat transparentně, ne po nějakých barech nebo bytech a podobně. Národní sportovní agentura navazuje ve své činnosti na stávající programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a samozřejmě klademe důraz na podporu nejmenších článků ve sportu. Tomu odpovídá i nastavení dotačních výzev, tak oblasti činnosti a investic. Nejvýznamnější v oblasti podpory činnosti je rozšířená výzva Můj klub a nově otevřená výzva Provoz a údržba pro provozovatele sportovišť. Zde je největší důraz kladen na podporu trenérů a talentované mládeže. My samozřejmě tohle všechno chceme změnit, a Národní sportovní agentura, která de facto začne realizovat konkrétně místo Ministerstva školství ty programy, to bude od příštího roku.
Pan poslanec Veselý může položit doplňující dotaz a tím pádem vám dá prostor.
Tady mi to ukazuje...
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, zdá se, že už zase nelibě nesete položené otázky. Už na interpelacích 22. října jste velice nelibě nesl informaci založenou na datech ECDC, že na počet obyvatel máme aktuálně nejvíce mrtvých v Evropě. A bohužel tento smutný primát trvá. Ten klouzavý sedmidenní průměr České republiky je více než trojnásobný oproti Evropské unii. A aby to každý pochopil, tak vážený pane premiére, znamená to, že na základě dat za posledních sedm dnů v České republice při přepočtu na počet obyvatel zemře zhruba trojnásobek lidí na covid, s covidem, co ve zbytku EU. A bohužel i vysoký státní úředník, který to má celé na starosti, se k tomuto nápadu přidal. Takže za mne jde o to, vážený pane premiére, abychom mohli hodnotit, jak zvládáme situaci, a měnit metodiku v průběhu epidemie by bylo opravdu neskutečně nebezpečné.
Vážená paní poslankyně, já jsem si myslel, že to je náhoda, že si v tom libujete. Vám nevadí, že tady jsou nějací pozůstalí? Vy stále mluvíte o těch mrtvých. Vám to dělá radost, že tolik lidí zemřelo? A vytrhujete z kontextu nějaké věci. Nikdo nic nezpochybňuje? Totiž žádná metodika neexistuje v Evropě. A kdo chce utajovat? Nikdo nic nechce utajovat. Já vůbec nevím kdo, jaký náš poslanec o tom mluvil. Pokud vím, tak mluvil o tom pan Dušek z ÚZIS, který se údajně vyjádřil, že by to nechtěl zveřejňovat. Takže nikdo, já nevím o tom, že by někdo z Ministerstva zdravotnictví ani z vlády. Publikují. Velká radost. Máte radost, že umírají ľudia? Mně je to líto. To, že o tom diskutoval zdravotní výbor a že tam byly nějaké debaty, já nevím. Já jsem se s našimi poslanci o tom nebavil. Ale hlavně je uzavřená, aby to nekorigovali, aby potom někdo neříkal, že zemřelo 300, a potom se zjistí, že to bylo 100 a podobně. Vždyť se to bude prověřovat, prošetřovat. A možná budeme překvapeni, jak to tedy je. Takže já určitě podporuju, aby občané dostávali informace, kvalitní.
Já děkuju za zastání, pane předsedající. Máme tu špatnou situaci. V celoevropském srovnání jsme na tom velmi zle. Je to doložené ve stenozáznamech této Sněmovny. Vy jste se mým směrem posměšně vyjadřoval, něco o hlavní hygieničce jste říkal. Měli jsme čas v září rychleji reagovat. A teď chci jedinou stručnou odpověď. Ano, všechno, co lze, se bude včas zveřejňovat, protože data informují nás všechny, úplně všechny o tom, jak vážná ta situace je.
Pan premiér má zájem odpovědět.
No paní kolegyně, já nevím, na co jste upozorňovali. Když vy říkáte, co vy jste říkali. Kritizuje plošné zavádění roušek. "Vláda opět přichází s plošným nošením roušek! To je asi jediné řešení, které zná." A tak dále. Chcete, abych vám to tady četl? Nebo ta vaše parta tady, nevím, topka nám tady říkala, tady je hrdinka Soňa Peková. Takže navrhuje doktorku Soňu Pekovou na státní vyznamenání. Tady to mám. Tady vám můžu číst hodinu. Tak mlčte radši. Lidi nejsou hloupí. To je zástupce Open Society Fund, to je ten Soros.
Myslím si, že Česká republika by neměla před tímto válečným zločinem zavírat oči a měla by se postavit na stranu utlačovaných odsouzením této agrese. Petenti v petici požadují odsouzení této vojenské agrese, odsouzení užití zakázané vojenské munice, odvolání a vyhoštění velvyslanců Turecka a Ázerbájdžánu a vydání podnětu k vyloučení Turecka z NATO. A já bych chtěla vědět, jak se stavíte k těmto požadavkům petentů.
Děkuji za tuto interpelaci. A nyní prosím pana poslance Stanislava Blahu, který bude interpelovat nepřítomného ministra Brabce ve věci mrtvé Bečvy. Pokud zde pan poslanec není, tak tato interpelace propadá. Takže pan poslanec Janda ve věci akreditace sportovních instruktorů, ale toho také nevidím. Takže pokud zde není, i tato interpelace propadá. Takže nyní paní poslankyně Krutáková bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci účinnosti odpadového balíčku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Všichni bychom tak získali dostatek času k osvojení nových povinností a pravidel v odpadovém hospodářství, které budou touto novou legislativou nastaveny.
Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Matušovskou, která bude interpelovat nepřítomného ministra Havlíčka ve věci investice do železniční infrastruktury.
Vážený pane nepřítomný ministře, v letošním roce je pro investice na železnice alokována úplně ta nejvyšší částka za období existence České republiky. V plánu investiční výstavby na rok 2020 je možné se dočíst, že máme aktuálně více než 300 staveb v přípravě. Jedná se o stavby v hodnotách od řádu milionů až po několik miliard korun. Zjednodušeně řečeno máme na každých přibližně 30 kilometrů kolejí připravovanou jednu investiční stavbu. Nejsou kapacity projektových firem díky tomu přetížené a nejsou proto připravovány nedodělky, které se musí následně za další nemalé peníze opravovat? Jako příklad můžeme uvést přípravu rychlého spojení ve směru na Drážďany, kdy Správa železnic odmítla převzít dílo a raději ukončila smluvní vztah. Děkuji za odpověď.
Prosím.
Pane ministře, kolegyně, kolegové, jsem člen hospodářského výboru a podvýboru pro podnikání a vzhledem k tomu mi často píší podnikatelé. Za poslední týden mi přišlo přes 150 dotazů od podnikatelů, kteří provozují malé obchody. Nechápou, proč oni musí mít zavřeno a dostávat se tak do finančních problémů, a přitom se stejné zboží, které by mohli prodávat oni, prodává v otevřených velkých obchodních řetězcích. A ptají se: V čem je můj krámek s deseti zákazníky za hodinu epidemiologicky nebezpečnější? Jaká čísla dokazují, že v mém krámku se lidé nakazí s větší pravděpodobností? Svoji interpelaci podávám, protože nevím, co jim mám odpovídat. Jejich nervy jsou zcela logicky na pochodu. Konstruktivně vás tedy prosím, zda byste to mohl vysvětlit a snad tím i trochu zmírnit atmosféru.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Pane poslanče, děkuji za tento nesmírně potřebný a zásadní dotaz, který si určitě všichni uvědomujeme, včetně mě. Já k tomu podotknu, že aktuální účinná opatření vlády, která omezují maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v daných provozovnách, v principu nerozlišují a ani v minulosti nerozlišovala podle velikosti obchodu. Stejně tak nerozlišují tato opatření mezi řetězci a ostatními běžnými obchody. Problém je totiž někde jinde. Takovou pravomoc zkrátka nemáme. To je moje jediná odpověď. Ale dopředu říkám, že tomuto rozdílu se nevyhneme ani v tomto novém opatření, protože je prostě dán tím, jak jsou velká obchodní centra, potažmo řetězce, jak je nazýváte, koncipovány.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 62. schůze, všechny vás vítám. Zároveň jsem vás všechny odhlásil, poprosím vás o přihlášení. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, zasedáme ve sníženém počtu. Dnešní jednání zahájíme bodem 504, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Já tímto otevírám bod Tak. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Také tato interpelace byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Není možné o ní dále jednat, podmínka nebyla splněna. Paní ministryně je přítomna, a my tedy můžeme pokračovat v rozpravě. Tak, a pohybem se hlásí pan poslanec Janda, kterému tímto dávám slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, letos v dubnu se objevil případ šikany jednoho ostravského restauratéra ze strany Finančního úřadu Moravskoslezského kraje. Přitom šlo jen o 16 tisíc korun. Absurdní, neuvěřitelné, skandální. Jsem rád, že se to nakonec vyřešilo. V reakci na mé podněty to celé označila za nesprávné posouzení konkrétní situace. Ředitelům jednotlivých finančních úřadů prý vysvětlila, aby postupovali správně. Což si lze při jisté dávce optimismu vyložit i tak, že mají postupovat rozumně. Dotyční ze zmíněného případu sice dostali pouze výtku, ale lepší než nic. A na závěr uvedla větu, kterou musím citovat doslova: "Věřím, že se podobné případy již nebudou opakovat." Ale přeci jen chtěl jsem dát této snaze naději. Vydrželo to něco málo přes dva měsíce. Nejde sice o nové případy, týká se to uplynulých let. Zodpovědní lidé ale zůstávají na svých místech a není vyloučeno, že podobné praktiky pokračují. Čím více, tím lepší hodnocení daného finančního úřadu. I tady bych rád věřil, že šlo jen o ojedinělé excesy, které jsou výsledkem pomýleného chování několika jedinců. Jenže ono to vypadá trochu jinak. Z publikovaných reportáží a zveřejněných svědectví vyplývá, že zaklekávací postup mohl být i širšího rázu. Vždy se bráním přehnané paušalizaci či skandalizaci. Jak se ale ubránit dojmu, že šlo o systematický přístup, navíc vynucovaný nadřízenými? Vsetínské státní zastupitelství sice vyloučilo, že by šlo o zneužívání pravomoci, mě ale tyto případy znepokojují a nepochybně nejsem sám. Už jen proto, že se stále opakují, jakkoli u nás tu paní ministryně financí ujišťuje, že už se to opakovat nebude. Existují takové pokyny do současnosti? Jak bude posílen systém kontroly?
Já vám děkuji.
Já budu do velké míry citovat, pouze. Komise tak potvrzuje své dřívější závěry z letošního jara z auditního šetření a ty jsou tedy už definitivní. České úřady navíc mají podle auditorů závažné nedostatky v předcházení střetu zájmů - překvapivě. Veškeré dotace udělené skupině Agrofert po 1. září 2017 jsou v rozporu s evropskou a zároveň také českou legislativou, proto Komise nařídila zastavení schvalování dotací pro Agrofert. Vážený pane premiére, dovolte mi položil následující konkrétní otázky. Kdy a jak konkrétně se zbavíte svého střetu zájmů? Chodit za dveře při projednávání dotací očividně nestačí. Hrozí totiž, že to budeme platit my, všichni daňoví poplatníci.
Když to nešlo ve volbách, tak vznikl ten lex Babiš. Takže o tom to je vlastně, zbavit se Babiše. Ale já nevím, jak už to mám vysvětlit, že žádný střet zájmů nemám. Proč říkáte, že je něco nezákonné? Takže zrazu se objevili v Evropské komisi nějací auditoři, kteří kandidovali za vaši stranu - takové překvapení - do Evropského parlamentu, a teďka vlastně to přichází z Evropy. Je úplně absurdní, že auditoři Evropské komise vykládají český zákon! A znovu opakuji, nebyl jsem účastníkem auditního procesu, nikdy mě nikdo neoslovil, abych se k tomu vyjádřil. A je, znovu opakuji, nesmysl, a znovu se to potvrdilo, že Česká republika zkrátka vracet nic nebude. Vracela historicky 33 miliard! O tom se nemluví, takže fakt nechápu, proč se mě na to ptáte.
Já se přesto pokusím ještě jednou zopakovat své otázky, a to z toho důvodu, že samozřejmě vy a koncern Agrofert má právo se hájit například u soudu, nezávislého, ale problém je v tom, že pokud by neuspěl a teďka to protiprávní jednání bude pokračovat, tak o to víc budou evropští daňoví poplatníci vracet. O to víc budeme možná vracet my, Češi, ze svých daní kvůli střetu zájmu předsedy vlády. V době, kdy spousta českých firem počítá každou korunu, tak český státní aparát zajišťuje ty miliardové dotace pro Agrofert, aby Agrofert měl své peníze jisté. Jak zajistíte férové rozdělení těchto evropských peněz?
Děkuji.
No, budu se snažit. Takže já nevím, proč tady něco vykládáte, že Česká republika bude platit. Nic nebude platit. Je to všechno lež. A pokud platí, tam jsou ty případy, nevím, tam nějaké staré věci na ZIFu, tak to samozřejmě se nekomentuje, protože se spekuluje. Takže já nechápu, proč to stále říkáte. Není to pravda, je to právní záležitost. Ti to dělají. To je zákon proti Babišovi a Babiš podle toho postupoval. V tom jste se společně všichni spojili, jo? Takže jsou to nesmysly, které vykládáte, není to pravda.
Vážený pane ministře, vracím se tematicky k tomu, co už jsme dneska projednávali, a to jsou testování pracovníků sociálních služeb. Mezi organizacemi poskytující sociální služby vzbudilo velký ohlas vaše nařízení testovat zaměstnance v přímé péči. Je to jistě chvályhodné a potřebné, ale toto opatření ministerstva má mnoho neznámých. Jistě víte, jak obtížně organizace sociálních služeb zajišťují bezpečí svých zaměstnanců a klientů. Obzvlášť to platí pro poskytovatele terénní pečovatelské služby. Proto se ptám, jak vlastně má tento proces probíhat. Má lékař jeden den ve své praxi vyčlenit a věnovat testování? A co pak jeho běžní pacienti? Například první testování v pondělí, další vychází na sobotu. Lékař otestuje v pátek odpoledne, cyklus tedy bude čtyřdenní. Proplatí pojišťovna tento úkon?
Děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, pane poslanče, ve věci odpovědi na vaši interpelaci testování pracovníků sociálních služeb vám jednak sdělím, že je naprosto zásadní, aby tyto testy byly u zaměstnanců prováděny, právě proto, že zaměstnanci jsou těmi, kdo mohou potenciálně rozšiřovat infekci mezi klienty, na tom se asi shodneme. A pokud se týká těch konkrétních vašich dotazů, které bych shrnul do dvou kategorií. Jedno je, kdo bude toto vyšetření provádět. Zejména a v současné době se zaměřujeme především na osoby nebo na klienty, kteří jsou v institucích. A v těchto institucích je přítomen vždy někdo, kdo se o tyto klienty stará a kdo bude nebo byl zaškolen v provádění těchto odběrů. To znamená, tento personál je schopný provést vyšetření nejenom u klientů, ale i u toho personálu. Pokud se týká pětidenního intervalu, ten byl zvolen záměrně, i když se nejedná, uznávám, o optimální stav, protože právě frekvence, včasná frekvence je tím, co zvyšuje nebo snižuje riziko nedostatečné senzitivity antigenních testů. Právě frekvence je tím, co pomáhá udržet ten test na takové úrovni, která dává velkou šanci zachytit pozitivitu v době, kdy je pacient infekční. Ve chvíli, když se jedná o zaměstnance, který nebyl o víkendu ve styku s klientem, to znamená, když by pro něj přišel ten testovací den třeba na víkend, ale on o tom víkendu není v práci, potom je - a myslím si, že to je ve shodě s tím algoritmem - testován nejbližší den předtím, než nastoupí tu pracovní povinnost. Takže jestliže je někdo v práci tak, že není o tom víkendu, tak předtím, než přijde do práce a začne se starat o ty klienty, tak je otestován. Děkuji za doplňující otázku, která je jistě podstatná. Na žádost a doporučení MPSV potom to bylo rozšířeno i na tyto služby.